Ne já, ne moji současní kolegové, ale předchůdci! Tváříme se, že budujeme demokracii, že chceme vyspělou ekonomicky silnou společnost, jako bychom stavěli mrakodrap!
Děkuji paní poslankyni Lorencové.
Teď je šance to napravit, teď je šance něco změnit. Já doufám, že i napravo se najdou kolegové, kteří tu změnu podpoří!
Doufám, že mně to kolegové odpustí. S další faktickou poznámkou pan poslanec Laudát.
Abyste paralyzovali selektivně paragrafy. Nevím, o jakém hnojništi to mluvíte v uplynulých letech.
Jak jste byli informováni, budeme tak postupovat všichni ve vedení.
Takže já bych to shrnul. Děkuji za slova zástupců této vládní koalice.
Děkuji panu poslanci Kučerovi.
Dobré odpoledne. Já se velice omlouvám prostřednictvím pana předsedajícího. Pane Laudáte, jediný, kdo tady nadává a používá hrubé výrazy, jste vy. A jestliže vystoupí dáma, ještě v letech, a řekne svůj názor, na to prostě má právo. A jestli se vám nelíbí to, co říká, já to respektuji, ale budeme zachovávat pravidla slušného chování. Od rána posloucháme akorát nadávky a já si myslím, že to na půdu Poslanecké sněmovny nepatří. Takže pojďme se vrátit k argumentacím bez urážek.
Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Lorencová, po ní pan poslanec Zavadil.
Proplouvá to zcela bez evidence. K čemu ty peníze slouží? Především k financování organizovaného zločinu. To si musíme přece uvědomit. A už toto považuji za naprosto zásadní věc, která by nás všechny měla přimět k tomu, abychom zvedli ruku pro to, aby se elektronická evidence tržeb zavedla. Já vás o to prosím.
Děkuji paní poslankyni Lorencové. S další faktickou poznámkou pan poslanec Zavadil. Prosím, pane poslanče.
Já děkuji. Já věřím tomu, že když se někomu z nás nahrne krev do hlavy, že nepřemýšlí a že nenaslouchá. Já jsem jasně řekl, že se možná u nás krade víc než jinde, než na tom západě. To není o tom, že jsme národ jenom zlodějů. A kdybyste, pánové a dámy, možná jezdili tolika dopravními prostředky, jako jezdím já každý den, tak v každém tom dopravním prostředku je tabulka varující všechny cizince, že se tady krade. To také o něčem svědčí, to jsem si nevymyslel já.
A v Chorvatsku to mají online. Samozřejmě i v Chorvatsku měli problémy, že musel ministr vlastně...
S faktickou poznámkou nyní pan poslanec Kučera.
Já děkuji za slovo. Já si myslím, že letos jsme v tom Chorvatsku byli mnozí z nás, všichni jsme viděli, jak to funguje. A úplně objektivně jsem se díval, kde ty účtenky dávají a kde nedávají. Prostě někde to klikne, někde to neklikne. Výsledek je ten, a to se tady neustále snažíme říct, že pokud je někdo podvodník, tak si ten způsob, jak podvádět, vždycky najde. Tímto nařízením pouze zase ztížíme život těm poctivým a ti podvodníci si nějakou cestu najdou, stejně tak jako si ji našli v tom Chorvatsku.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler.
Děkuji. Nejsem programátor. Mně jako laikovi nezbývá, než tento fakt vzít na vědomí. A pane vicepremiére, nezlobte se na mě, ale fakt, že byla zavřena restaurace, do které chodil chorvatský premiér, je pro mě naprosto nulovým argumentem. Nezlobte se, to je argument, který raději neuvádějte.
Děkuji panu poslanci Fiedlerovi a nyní řádně přihlášený pan poslanec Beznoska.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. On tady byl asi sedmkrát na technické totiž. Já samozřejmě vezmu svůj projev velmi krátce. A řeknu některé své důvody, které mě k tomu vedou. První cíl, odstranění šedé ekonomiky, to nemá relevanci ve statistikách, protože podle výzkumu pana profesora Schneidera represivní opatření, a já EET považuji za jistou formu represivního opatření, nevede k snížení šedé ekonomiky. A protože je částí z toho, tak já vám řeknu některá čísla. Systém EET, tak jak je předpokládán, podle zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu pouze 7 % výpadku na příjmu DPH je zaviněno malými a středními podnikateli, na které je tenhle systém právě zaměřen. A pokud vás zajímají čísla, tak budu pokračovat, jak je to s kontrolami v České republice. A každý z těch úřadů říká, že se zaměřuje na problémová místa. Martin Novotný tady připomínal orwellovský stát. Opakovaně Chorvatsko. Skoro každý z vás, i z těch, kteří jste chodili na technické poznámky, jste se zmínil o Chorvatsku. Pan ministr Babiš tady řekl některá čísla, tak já vám řeknu čísla, která jsem ze statistik z Chorvatska našel já. Kromě toho, že rozumím tomu, že se můžeme nechat tou chorvatskou špičkovou technologií, protože zavádělo EET jako poslední, a možná opravdu v tom má nějakou výhodu - ale co se stalo v Chorvatsku?
A děkuji v tu víru. Škoda, že to není úplně pravda. Říkám, že jsem ho konzultoval se starosty malých obcí opravdu bez ohledu na jejich politickou příslušnost.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Za vaší vlády prudce roste netransparentnost a počty zakázek bez výběrových řízení. Za druhé mi dovolte, abych se pokusil ještě jednou vysvětlit a obhájit svůj pozměňovací návrh, který se týká prioritních kapitol státního rozpočtu. Souvisí to i s otázkou bezpečnosti. Ústavní soud, Senát, Poslanecká sněmovna uzavírá celou řadu nájemních smluv, kde poskytuje ubytování ústavním soudcům, poslancům, senátorům. Já si nemyslím, že je rozumné, aby si mohl kdokoliv dohledat na internetu přesné adresy bydliště ústavních soudců, senátorů, poslanců. Míra masochismu, kterou podstupujeme, prostě má svoje hranice. Proto prosím o zamyšlení se nad mým pozměňovacím návrhem a jeho podporu.
Dobré ráno, dámy a pánové. Mně už tyhle přípisy nechodí, takže mě to nechává klidným. A možná bych na kolegu Znám zákon jenom dobrý nebo špatný. A tento návrh zákona rozhodně za dobrý nepovažuji. Ale možná se mýlím. To ukáže až praxe. Nevím, každá firma dělá výroční zprávu. A já bych vás poprosil, abyste podpořili tento můj návrh.
Prosím pana poslance Vilímce.
Děkuji paní poslankyni Šánové. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera.
Tak já bych chtěl opětovně upozornit, jaký zájem má vláda na té své největší prioritě. Ten její projev pravděpodobně psalo PR oddělení Agrofertu. Tam jsem zaznamenal téměř stejné terminologie. Má předřečnice se jen okrajově dotýkala toho projednávaného návrhu elektronické evidence tržeb, spíše chválila svého chlebodárce Andreje Babiše.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Radim Holeček.
Místo vytváření prostoru pro přívětivé podnikatelské prostředí se snaží hlavně život soběstačných lidí co nejvíce zkomplikovat. Elektronická evidence tržeb, tak jak ji připravil pan ministr financí, se nepochybně inspiruje chorvatským modelem, kde podle údajů je skoro dvojnásobná míra šedé ekonomiky než u nás. To samo o sobě je přímo tragikomické. Proč nemají EET státy s tradičně úspěšnou tržní ekonomikou? ptám se. Kvůli tomuto systému navíc musí nabrat nové úředníky, vydávat další peníze na provoz tohoto systému. A nebude nakonec překvapivé, když celý tento systém bude ve finále fiskálně negativní, neboť z dostupných dat nedošlo v Chorvatsku po zavedení EET k žádnému hmatatelnému zvýšení výběru daní a navíc se citelně snížil počet samostatně výdělečných osob. Trhliny a nejasnosti tohoto legislativního zmetku již byly poměrně dobře prodiskutovány. Ve vyspělých demokratických právních státech je vždy právo na soukromí vykládáno širokým způsobem a každý zásah do tohoto soukromí musí vykazovat obrovskou míru veřejného zájmu, jinak je nepřípustný. V totalitních tvrdých režimech je toto právo nepodstatné. Přece vždy, když shromažďujeme citlivá data o občanech, musíme si položit dvě základní otázky. Nebo lépe řečeno, je důležitější a přínosnější pro společnost zasáhnout do soukromí vytvořením databáze než nezasáhnout? Zlepší to něčím současný stav? V tomto případě bude narovnán trh, pročistí se podnikatelské prostředí? A na tuto otázku já odpovídám: V žádném případě. Naopak. Neviděl jsem jedinou analýzu, která by jednoznačně prokazovala pozitivní efekt zavedení EET.
Je třeba také říci, že většina zdravotních pojišťoven začala uveřejňovat úhradové smlouvy již dávno před termínem účinnosti transparenční novely. Tento krok také dle mého názoru výrazně snižuje korupční potenciál při uzavírání nových smluv mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotních služeb. Transparenční novela je ve své dikci přísnější než zákon o registru smluv, neboť výslovně stanoví povinnost zveřejnit i smlouvy a úhradové dodatky od roku 2014 zpětně, tedy po celé období našeho volebního období v této Poslanecké sněmovně. Zdravotní pojišťovny již mají nastaveny své informační systémy na zveřejňování smluv podle již účinné transparenční novely, a jak jsem již zmínil, už je v tuto chvíli zveřejňují. Důsledkem nepřijetí tohoto pozměňovacího návrhu by vznikla bez dalšího legislativního opatření dvoukolejnost právní úpravy a zmařené investice zdravotních pojišťoven ve výši několika desítek milionů korun. Zase říkám, není to o nějakém zastávání se zdravotních pojišťoven, je to z veřejného zdravotního pojištění, tedy z veřejných financí nás všech. Tím je možné zjistit případné nestandardně uzavřené smlouvy. Tuto úpravu obsahuje právě transparenční novela zákona o zdravotním pojištění. Obě právní úpravy vedou ke stejnému důsledku, kterým je zveřejnění veškerých úhradových smluv, jejich změn a dodatků, a tím i k posílení veřejné kontroly. Drobné odchylky například ve formátu zveřejňovaných smluv nemohou odůvodnit dvoukolejnost právní úpravy, navyšování nákladů zdravotních pojišťoven a v zásadě i důvěru adresátů právní normy v neměnnost zákonného stavu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, závěrem chci říci, že všichni vnímáme, že naše veřejnost oprávněně volá po co největší kontrole veřejných finančních prostředků. Ano, v tomto složení Poslanecké sněmovny jsme bohužel už takovéto normy přijali. A přiznám se, že i mým přičiněním. Nejsem na to hrdý a jsem přesvědčen, že dobré jméno nám zákonodárcům to nedělá. Máme-li legitimní možnost takto nejednat, pak si vás dovoluji zdvořile požádat: Nečiňme to! V tomto konkrétním případě nechme určitý čas na to, aby se prokázalo, jak bude v praxi fungovat zveřejňování smluv podle transparenční novely. A pokud se prokáže, že tento systém není dostatečně funkční, nepřináší dostatečnou transparentnost, pak tyto smlouvy zahrňme do registru smluv. A věřte mi, že za dobu svého působení ve funkci ředitele nemocnice jsem absolvoval neskutečné množství dohadů se zdravotními pojišťovnami, tudíž nemám v jakémkoli ohledu důvod se jich bezdůvodně zastávat.
Děkuji. Dvě faktické poznámky - pan poslanec Svoboda a potom pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Hezké dobré dopoledne, dámy a pánové. Transparenční novela celou problematiku korupce okolo smluv pojišťoven a poskytovatelů řeší, řeší daleko lépe než návrh zákona o registru smluv. A všechny věci, které zde kolega Kaňkovský říkal, mohu v plném rozsahu podepsat. Je to velmi vážná věc, velmi zásadní ohrožení jak nemocnic, tak privátních zařízení. Bylo by nesmyslné vztahovat připravovaný zákon o registru smluv do oblasti smluv zdravotních pojišťoven.
Děkuji.
Děkuji.
Jenom se zeptám pro upřesnění. Vím o dohodě předsedů poslaneckých klubů, že bude přestávka před finálním hlasováním. Prosím pana poslance Hegera a po něm pan poslanec Hovorka, pak pan poslanec Vondráček a potom pan poslanec Zahradník.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Se všemi souhlasím včetně toho, který zde přednesl předřečník pan kolega Svoboda. Snad jediné, co bych připomněl, je, že smlouvy mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče jsou specifickým typem smluv. To řešení na jejich zveřejňování, které bylo přijato transparenční novelou, je velmi rozumné, aby bylo potvrzeno. A začalo definitivně žít právě v tomto měsíci a nemělo by smysl ho měnit před získáním zkušeností.
Dvě faktické poznámky.
Ty je prostě mají. Já si pamatuji, že jedna americká novinářka se vsadila, že nikdo nezjistí, že je těhotná. Na sociálních sítí se to vědělo na dva měsíce. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Stanjura také s faktickou poznámkou.
Trošku to ztěžuji těm datakopům, kteří ze všech těch údajů, které lidé dobrovolně poskytují, dobrovolně je koncentrují a prodávají komerčně. My jsme se, už naše vláda, pokoušeli to prosadit a narazili jsme hlavou do zdi v tom Bruselu. A to není kritika českého ministra financí, abyste pochopili. Tehdy stála v čele odporu Francie. My jsme to nechtěli na všechno. A porazit Francii v takovém sporu není vůbec jednoduché. Takže můžeme si říkat, co bychom chtěli, to je pro všechny ty eurohujery, kteří říkají, že z Bruselu jde jenom dobro. Řešíme leccos. Řešíme, jestli olomoucké tvarůžky nebo něco mají ochrannou známku. Taková je realita.
Já nevím, jestli je to ten kancelářský papír nebo připojení k internetu. Takže v tom já nevidím, že by to bylo nějaké obrovské, enormní zatížení.
Další dvě faktické poznámky. První od pana poslance Vladimíra Koníčka, poté pan kolega Beznoska, také s faktickou poznámkou.
Po konzultacích - opravdu tam nejsou všechny. Ne, pan poslanec Brázdil tam má napsané, co tam chybí. Já řeknu jedno číslo. Prostě na tom, co se odesílá, chybí základ daně. Není tam. Chybí tam něco?
Můžeme pokračovat.
Jenom krátká odpověď pro pana předsedu Votavu. Aby obsloužil podnikatel zákazníka, tak nebude stačit jedna pokladna. Nechci k tomu více říkat, protože si myslím, že tahle analýza, tyhle dopady vyjádřené - protože máte všechna data relevantní - měly být součástí té dané zprávy, absolutně vyjádřeno. To je jedna věc. A druhá věc. Byl jsem osm dní v Chorvatsku, někde jsem účtenku dostal, někde jsem ji prostě nedostal. A ještě jedna krátká připomínka. Maďaři mají EET také zavedeno. Velmi lapidární odpověď - s EET si umíme poradit. S čím jsme si poradit neuměli - abych řekl kompletní odpověď - byl zákaz kouření. K tomu se také za chviličku dostaneme. Nechte ty lidi žít. Nejsou všichni podvodníci. A nemlaťte všechny po hlavě, když jenom někdo, a těch je hrozně málo, podvádí.
Takže nyní paní poslankyně Fischerová, potom pan poslanec Václav Votava.
To je myslím ta nejistota.
Druhou, neméně důležitou otázkou je vždy účel. Můžu tak získat komplexní informace o nákladech, maržích, dodavatelích. Cenné informace v konkurenčním tržním prostředí, které mohou být velice výhodně zneužity. A já říkám, že v kombinaci s podnikáním Andreje Babiše je to smrtonosný koktejl. Není divu, že k návrhu poslal řadu klíčových připomínek také Úřad pro ochranu osobních údajů s cílem, aby byl celý návrh vzat zpět.
Děkuji panu poslanci Holečkovi. Nyní s faktickými poznámkami nejprve pan poslanec Zavadil, po něm pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
To je jedna poznámka.